Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl poděkovat Senátu za moudré rozhodnutí, za to, že nám předkládá tento návrh na zrušení daně z nabytí nemovitosti.
Tento zákon skutečně nevyřeší to, o čem jste možná na začátku chtěli diskutovat, což je kumulace funkci, a nedělá nic jiného, než brnká na lidskou závist, což je pro mě nepřijatelné.
Pokračujeme v rozpravě. Nyní vystoupí pan senátor Vystrčil, po něm pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

Není spravedlivý, protože existují starostové, kteří jsou zároveň senátory nebo poslanci a dělají svoji práci lépe než ti, kteří nejsou senátory nebo poslanci. Já znám hned několik takových.

A to je přece špatně, takhle bychom se chovat neměli.
Děkuji.
Děkuji.
Děkuji, ano, pro zápis, hlasování nezpochybňujete. Můžeme pokračovat.
Vážení kolegové, vážený pane senátore, já s tím vystupuji nerad a netýká se to úplně tohoto zákona, můj názor je trošku jiný než mého klubu, ale já se vyjádřím v hlasování. Přestaňte nás častovat zbabělci, přestaňte nám říkat, jestli nás řídí nějaké sekretariáty, nebo ne. My vám tam taky nechodíme nic takového říkat.
Tady skoro nic takového nezaznělo. Ten zákon opravdu nic konkrétního pozitivního nepřináší.
Zmíněnou žádost Evropské komise jsem zaslala všem členům výboru pro obranu a seznámila s ní i vedení Poslanecké sněmovny. Předala jsem ji i panu premiérovi a panu ministru Brabcovi. Během procesu bude tento návrh ještě před případným přijetím konzultován s členskými státy, přesto bychom měli už dnes vyslat jasný a srozumitelný signál...
A poprosím účastníky debaty v lavici vlády, aby se případně přesunuli.
Děkuji, pane předsedo. Ale když tedy nemají kolegové tu slušnost a baví se tady přímo za zády řečníka, tak bych chtěla poprosit, abyste ten pořádek zjednával vy a častěji, abych to nemusela dělat já. Takže měli bychom vyslat jasný a srozumitelný signál již dnes, abychom nedopadli jako v případě obdobných nesmyslných zákazů ze strany Evropské komise. Ráda bych, aby zde zaznělo alespoň pár vět od členů vlády. Ale doufám, že třeba ministr zemědělství nebo někdo ze členů vlády tady řekne stanovisko Ministerstva životního prostředí. Je tady samozřejmě i pan ministr vnitra Hamáček, kterého se toto také týká. Dovolte mi, abych vás s tímto usnesením seznámila. Já bych i z tohoto místa chtěla poděkovat panu předsedovi Poslanecké sněmovny, který, můžu říct, i nějakou formou spolupracoval na textaci.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Ještě před zahájením rozpravy zde mám tři přihlášky s přednostním právem. A poté se přihlásil pan ministr vnitra. Až otevřu rozpravu.
Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Ruší svoji faktickou poznámku. Prosím. Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Já chci vaším prostřednictvím k panu kolegovi Ferjenčíkovi de facto zopakovat to, co tady říkal pan kolega Adamec. Neúcta k voličům na prvním místě. Přece ten volič ví, koho volí, když volí starostu, který ho už třeba několik období zastupuje na půdě Poslanecké sněmovny. A hlavně je to neúcta k těm, kteří tady sedí, a na těch pozicích, ať už je to pan starosta Birke, pan starosta Adamec a další.
Já bych chtěl jenom krátce zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na své dva předřečníky. Pan poslanec Ferjenčík na nikoho neukazoval, nikomu nepodsouval, že jsou tady nějaké finanční zájmy starostů, kteří byli zvoleni. On byl zvolen stejnými hlasy voličů. Pokud to bylo v případě pana Ferjenčíka libovolnou jinou motivací, třeba jaký byl zcela jasně deklarovaný program, nechme to tak, prosím vás. Já jsem šel do politiky, protože jsem viděl velké množství lidí, u kterých to skutečně nebyla oběť, ale byla to prostě cesta nahoru, cesta k moci, cesta k nějakým finančním benefitům. A podívejte se na politiky, na které jsme se tedy my od nějakých devíti let od revoluce koukali, jak jsou oni teď situováni, v jakých firmách sedí. No, z poslaneckých platů to nebylo, bylo to z moci. Jenom to jsem zde chtěl říci.
Děkuji. Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Vážený pane předsedo Bartoši, vaším prostřednictvím, máte samozřejmě pravdu. Nicméně já jsem velmi pozorně poslouchal pana poslance Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, a mě tam zaujala jedna věc. Bavíme se tady o tom, je to prostě normálně lidská závist. Takhle podobně to vypadá, ta debata dneska. Myslím, že zasloužím.
Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Máte slovo. Prosím.
Nechci být advokátem kolegů z Královéhradeckého kraje, ale pan poslanec a starosta Birke, když šel dělat starostu, tak šel s platem podstatně níže, než který by měl v komerční sféře. Tak výborně, tak ho potrestejte. Kdyby nedělal starostu v Náchodě - a je výborný starosta, i když je z konkurenční strany, i když mě poslal v prvním období do opozice - tak je to výborný starosta. Náchod vzkvétá pod jeho vedením, a vy mu řeknete, že tam šel pro peníze. Já myslím, že jsou nějaké logické postupy. Druhá věc. On to řekl trošku jinak. To právo bezpochyby máte, ale je otázka, jak vy si představujete, proč tady ti lidé jsou. Takže všichni jsou sprostí podezřelí a všichni jdou do politiky jen kvůli tomu, protože jim jde o peníze, a tím, že jim snížíte peníze, tak je odtamtud dostanete. Ale já jsem přesvědčen, že si tedy musíme říci, jak to bylo. Nepřímo jste to tady vlastně řekl, takže ta kumulace funkcí tam je.
Děkuji. Pan poslanec Bendl nyní vystoupí v obecné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Zvolil jsem si sám na základě svého rozhodnutí, že zůstanu poslancem a dál už starostu dělat nebudu.
Já vás poprosím o klid, prosím vás. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu. Zároveň vás odhlásím. Kdo je proti? Kdo je proti? S přednostním právem má slovo předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Milé kolegyně, milí kolegové, zatleskali jste si. Od zítřka začíná ideální stav.
Než otevřeme další bod, seznámím vás s omluvami. Otevírám bod 9 našeho pořadu, kterým je Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, pane poslanče. Pane poslanče, já vás znovu přeruším a vyzvu vaše - zejména vaše - stranické kolegy k většímu klidu, případně aby přesunuli svá jednání mimo sál.
- a tento návrh šel do Senátu a Senát k tomu měl připomínky, které zřejmě pan kolega ze Senátu asi tady přednese.
A nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor, který nás seznámí s návrhy Senátu.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, kolegyně, kolegové. Říkám, kolegyně, kolegové, záměrně, protože já to vnímám, že Senát a
A já opravdu žádám i hnutí ANO a poslance, abychom dali prostor tomuto bodu. Je to jedno, nebo druhý. A my jako SPD žádáme, aby paní ministryně Maláčová rezignovala, protože to není možné. A jak to, že ČSSD nezvládá ministerstvo. Zároveň bych chtěl požádat vládní koalici, abyste prosím odsouhlasili návrh zákona SPD - ale to už je jiná debata, nechci to směšovat - kde žádáme, aby měli přímo hmotnou odpovědnost lidé, co hospodaří s veřejnými penězi včetně ministra či hejtmana. Zároveň bych taky požádal poslance hnutí ANO, aby zvážili, jestli vůbec ČSSD má na to vést to ministerstvo, protože je to ministerstvo, přes které, tuším, prochází třetina státního rozpočtu, prochází tam veškeré důchodové peníze a další peníze.
Z mého pohledu je ta atmosféra téměř nedůstojná Poslanecké sněmovny. Opravdu je tady velký hluk.
Děkuji za prostor. My máme v programu schůze na zítřek naplánováno šest volebních bodů a já prosím o vyřazení jednoho z nich. A vysvětlím, proč to je. Mě o to dnes poprosila paní ředitelka fondu. Ten fond v tomto týdnu zasedá, zasedá celý týden. Takže prosili - kolegy z volební komise jsem o tom informoval na posledním zasedání - abychom tento bod odložili, teď vyřadili a přesunuli na říjnovou schůzi.
Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek.
Tato systematická vada se v současné době změnila na akutní případ, kdy nejvyšší státní zástupce současně, řekněme, přezkoumává nějaký živý případ a současně může být tedy odvolán vládou bez udání důvodu. Jde o oba návrhy, které se týkají státního zastupitelství. Takže já bych chtěl navrhnout, aby tyto dva body programu schůze byly zařazeny na pátek po třetích čteních. Děkuji.
Jako další je k pořadu schůze přihlášen pan poslanec Lukáš Bartoň.
Jedná se o zákon, který řeší maturity, a z mého pohledu je nutné ho co nejdříve projednat, aby studenti věděli, z jakých maturitních předmětů budou maturovat. Proto žádám o zařazení na středu, na dopolední jednání po již pevně zařazených bodech, alternativně na odpoledne ve středu po již pevně zařazených bodech.
Ale taky by někdo měl říct, kdo ten výpadek a čím bude naplněn.
Nejdřív pan poslanec Munzar. Než dorazí k mikrofonu, seznámím vás s omluvami. Omlouvá se nám pan poslanec Profant od 19.50 do konce jednacího dne ze zdravotních důvodů a pan poslanec Vymazal od 19.45 do konce dnešního jednacího dne z rodinných důvodů.
To by byly opravdu drahé evidence na katastr. Buď platí jedno, nebo druhé.
Také děkuji a nyní prosím pana poslance Votavu, který se také přihlásil s faktickou poznámkou.
Ano, 13 miliard je 13 miliard, to je pravda. Ale já chci reagovat na svého ctěného kolegu z rozpočtového výboru, pana profesora Raise. On řekl, že to nezvyšuje cenu nemovitosti. Určitě, zvyšuje to cenu nemovitosti, samozřejmě. Takže pokud mluvíme, kolegové, o nemravnosti, tak já tu nemravnost vidím, že to platí právě ten kupující.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dnes se bavíme o zrušení daně z nabytí nemovitosti. Zrušením daně z nabytí nemovitosti uděláme přece to, co skoro každý poslanec, každá politická strana slibuje před volbami. Daň z nabytí nemovitosti je tak trochu nehorázná daň. Daníme totiž peníze, které už jednou byly zdaněny daní z příjmu. V dnešní době, kdy lidé, a především mladí lidé, mají problém s dostupností vlastního bydlení a hypoték, jim příliš daň z nabytí nemovitosti nepomáhá, ba naopak. Ono se to dá pojmout také jinak. Takže klub Starostů a nezávislých podpoří senátní verzi.
Také děkuji. Seznámím vás s další omluvou. Paní poslankyně Kozlová se nám omlouvá mezi 19.45 a 21. hodinou z rodinných důvodů.
Protože právě pražské ceny nemovitostí jsou nejflagrantnější. Osobně se budu já a náš poslanecký klub řídit jednoduchou poučkou, že nejlepší daň je ta, která není.
Děkuji a prosím pana poslance Martínka.
Podle našich odhadů by tento návrh měl lepší efekt na průměrnou cenu nemovitostí pro většinu kupujících, tedy občanů České republiky, a zároveň samozřejmě i výrazně nižší rozpočtové dopady.
Starosta si to musí odpracovat. Ale já tím tedy říkám, že saháte na ty úspěšné, kteří by zrovna zde měli co říci a mohou to, co se děje v komunální úrovni, přenášet do poslaneckých lavic. Možná by to bylo daleko užitečnější, kdyby těch starostů tady bylo mnohem víc. Že se hledá alibi pro to, jak ten svůj slib, že nebudu kumulovat funkce, něčím omluvit. A to, že se tedy voličům hodí. Děkuji za pozornost.
Budou následovat faktické poznámky.
Dovolte mi, kolegyně, abych vám teď něco přečetl. Poprosím o pozornost, protože tohle je prostě neuvěřitelná věc. Prý to vědí všichni. Ano, srdíčko, ne nějaký smajlík. Jste normální, pane poslanče vaším prostřednictvím? To je přesně ta vaše politika. Já tady hovořím o tom, že vy útočíte na ty nejnižší pudy, což je závist a zlost! Já vám něco povím. Tak co mi tady vypravujete!
Máte slovo.
Děkuji. To nemuselo být, ten potlesk. Já obecně nemám moc rád to, když se vykládá, jak někdo něco myslel, nebo co si myslíte, že si někdo myslí. Já tu motivaci mám trošku obrácenou.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Někteří dokonce potřebují na sítích zdůrazňovat, koho z jejich kolegů se to týká. Protože jsem byl tady v této diskusi zmiňován, tak jsem chtěl sdělit svůj postoj k hlasování. Skutečně jsem na začátku té parlamentní diskuse byl nakloněn k podpoře tohoto návrhu zákona, protože dvě povolání na plný úvazek se prostě dělat nedají. Nicméně on výkon těchto funkcí samozřejmě není jenom o pracovní době a o počtu odpracovaných hodin. A tu odpovědnost z vás nikdo nesejme bez ohledu na to, jakou výši platu berete, a je tedy naprosto v pořádku, že s touto odpovědností je vám přisouzena i příslušná výše odměny, která se k té funkci vztahuje. Je to možná mnohem spravedlivější, než kdybychom zavedli veřejným funkcionářům píchačky a oni by si vedli karty a byli by placeni podle odpracovaných hodin. Obávám se, že by to nemělo tu správnou efektivitu. Ale vy jste tady říkali, že ty funkce nekumulujete v žádném případě.
Debata musí probíhat řádným způsobem, pane poslanče.
Z mé strany to není absolutně žádná výčitka. Já jsem to chtěl jenom pro pořádek připomenout.
Nyní s faktickými poznámkami vystoupí nejprve pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Ferjenčík.
Ta byla zvolena jako kandidátka hnutí Vlasta s podporou Pirátů jen neuvolněnou starostkou a je v klubu KDU-ČSL v Senátu. My jsme požadovali, aby byla neuvolněná, tak se stalo.
Pan poslanec Ferjenčík stáhl faktickou poznámku.
Děkuji za slovo. Já jenom doplním pana předsedu Bartoše. Renata Chmelová je senátorkou, která byla zvolena za toto hnutí. Je v našem senátorském klubu.
To je přece absolutně proti všemu, co říkáte.
Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.
Tři poznámky. Já nemám ani funkci nástěnkáře tady. Já nebudu jmenovat, ale mě to strašně pobavilo, když jsme se rozcházeli na prázdniny a já jsem slyšel kolegy, jak říkají: Já jedu na chalupu, já k moři, já do Řecka. Do práce.
Pan poslanec Bělobrádek vystoupí v obecné rozpravě.
Děkuji, pane předsedající. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já v tom střetu nejsem. Já jsem nikdy neměl dvě funkce, pokud nepočítám člena vlády, a to, jak tady zaznělo, tak plat poslance jsem nebral, protože to je neslučitelné. Takže o mě tady skutečně vůbec nejde.